Každý dobrý hospodář potřebuje kontrolu, ale kontrolu takovou, která neztrácí čas těch, kteří pracují. Ve výsledku to dopadá tak, že mám přehled o své firmě. Prevence stavu, který by neměl nikdy ani nastat. Aby ty ostatní kontroly neměly šanci přijít znovu na to samé. Navrhuji, pojďme o tom diskutovat a posunout to dál, abychom se dobrali k tomu, že nebudou nespokojené úřady.
Prosím, pane hejtmane, máte konečně slovo.
A protože tady hodně věcí zaznělo, tak já bych si dovolil jediné expresivní tvrzení. Množství a nesystémovost našich kontrol zcela paralyzuje systematicky tuto zemi.
Pan poslanec Roman Kubíček a jeho faktická poznámka, případně - nikdo není nepřihlášen, takže přednostní právo.
Ty vám nevadí, že ano, že se budou kontrolovat? Tomu i docela rozumím. Já jenom jednu věc. A asi mi dají za pravdu, že jsou špičkově připravené, zpracované a že jejich zevšeobecnění pro další orgány je velmi významné. To je ta představa, kterou má i prezident Nejvyššího kontrolního úřadu a kterou mám i já. O těch duplicitách se můžeme bavit, ale ty duplicity určitě nevycházejí z té kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu, ale z toho, aby byla naplňována dobrá praxe, a víme, že kdo si ho přečetl a aplikoval závěr Nejvyššího kontrolního úřadu, neměl v další následné kontrole nikdy problém. Na to jenom upozorňuji. Tuto diskusi tady nemá cenu vést, protože vždycky budu tam, z kterého prostředí pocházím, říkat, že tam to nepatří. Já jsem se dostal do té diskuse především o tom, že to nepatří na obce. Teď tu tedy máme už ty vysoké školy k tomu. Určitě požádám o propuštění do druhého čtení a kontrolní výbor se tím bude velmi pečlivě zabývat. A já říkám, já jsem tu diskusi absolvoval tak jako bývalý senátor prostřednictvím pana předsedajícího, který to zažil, já jsem o tom jednal s dalšími senátory, když on nebyl tam přítomen. Nebyl tam až tak velký odpor.
Končím dnešní jednací den.
Děkuji za slovo. Teď ne v roli volební komise, ale zpravodaje tohoto návrhu zákona velmi krátce vystoupím, abych nezatěžoval vás, pro které drážní problematika není zásadní. Já ji vnímám jako zásadní. Jeden je technický a druhý je tržní. Pan ministr je zmiňoval. Určitě také se přimlouvám a prosím za schválení, za podporu. Případné pozměňovací návrhy budeme projednávat na hospodářském výboru. Mohu avizovat, že určité množství jich bude. Už jsem měl avizováno, že bude zájem otvírat debatu právě těch vleček, jestli mají být veřejné, nebo neveřejné. Takže určitě na hospodářském výboru se budeme snažit najít vysvětlení a stanovisko, které považujeme za správné. S panem ministrem jsme diskutovali, že nebude ministerstvo žádat o úpravu nebo zkracování lhůt. Měli bychom mít tedy dostatek času případné pozměňovací návrhy v rámci hospodářského výboru řádně projednat.
Jako první prosím pana poslance Adamce.
Ta jednání byla velmi intenzivní, nebyla úplně jednoduchá. A musím říct, že dodnes nejsem přesvědčen o tom, že Evropa toto dělá správně. A já si myslím, že mají pravdu. Ale my jsme bohužel v tuto chvíli, v uvozovkách bohužel, členy Evropské unie, musíme se řídit evropským právem. Evropa to takto řeší. Tolik hovoří teorie. A teď nevím, jestli mám správnou informaci. Mám pocit, že zatím žádné nabídkové řízení neběží. Tak vidím, že už mé jméno je v pořádku. Nevím, proč tady pan předseda v tuto chvíli není osobně v sále, ale mám trošku pocit ho bránit. Nikdy to tak nebylo. My jsme říkali a říkáme to doteď, že to nechceme řešit touto formou, a myslím si, že pan Stanjura to myslel tak, jak to říkal, a takhle, jak já to dovysvětluji. Takže to nebyl útok na vás přímo jako takový. Třeba budete mít příležitost o přestávce. To jsem možná nějak přehlédl. Tak pak tomu vůbec nerozumím. Já se podle toho chovám. Tak se jim ani trochu nedivím. Ale já osobně jsem ten, který vždycky říká, že jedna funkce má být neuvolněná, druhá uvolněná.
Tohle tvrzení je skutečně velmi negativní tvrzení. Sedět na dvou židlích, to je samo o sobě označení, které vyvolává negativní emoce, a ten člověk, který tak činí, podle obecného výkladu tohohle pojmu nekoná správně. A když takto mluvíme o těch z nás, tak je stavíme do negativního světla.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budu reagovat na vystoupení některých předřečníků. Já se chci zastat kolegů z Občanské demokratické strany, kteří zde byli zmíněni v různých negativních souvislostech. Já samozřejmě jsem tehdy v Občanské demokratické straně nebyl v té době, na kterou vzpomíná paní poslankyně Mračková Vildumetzová. A jak poslouchám tu debatu, to jsou dva neslučitelné světy. Takhle se může rozhodnout každý, kdo je v té politické funkci, má více funkcí, a takhle hlavně to mohou posoudit občané.
Pane poslanče, máte slovo.
Já si myslím, že ta rozprava už se možná argumentačně vyčerpala. Dostali jsme se do stadia, kdy návrh na to, aby člověk, který tedy má dvě funkce, bral místo 150 tisíc 130 tisíc, je tady vydáván za to, že to degraduje nějak naši demokracii a že to je levicový návrh. Já si myslím, že parlament má plné právo stanovit pravidla toho, jak budou odměňovány osoby, které mají více funkcí. Ostatně na začátku se tady kritizovalo, že se plete kumulace funkcí a kumulace platů, a myslím si, že právě z tohoto nerozlišování pochází i tento omyl, protože voliči ve volbách rozhodují o kumulaci funkcí, když zvolí toho člověka do více funkcí, ale určitě v nich nerozhodují o tom, jaký bude mít plat. To, jaký má plat, rozhoduje parlament a rozhoduje to zastupitelstvo. Proto tady o tom mluvíme.
A jedno z nich je "nedívej se cizím lidem do kapsy".
Zeptám se paní poslankyně Mračkové, pana zpravodaje Bartoše.
Děkuji za slovo. Zdůvodnění bylo v podstatě provedeno v obecné rozpravě.
Děkuji.
Děkuji za slovo.
Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. A máme tady dalšího zájemce, s kartou číslo 2 hlasuje pan poslanec Onderka. Projednávání jsme přerušili z časových důvodů v rámci obecné rozpravy. Budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě, do které je v tuto chvíli přihlášen pan poslanec Zlesák, kterému tímto dávám slovo. Současně bych rád požádal kolegyně a kolegy o klid v sále. Případné debaty prosím přesuňte do předsálí.
Já vám děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych krátce odůvodnil svůj pozměňovací návrh pod číslem 1210 k tomuto sněmovnímu tisku. Hlavní město Praha se v současné době potýká s nedostatkem kancelářských prostor. Nedostatek nabídek vede k růstu nájemného, které je řadově vyšší než v jiných částech republiky. Současný rozvoj digitalizace agend veřejné správě umožňuje, aby se ústřední státní orgány správy nacházely i mimo hlavní město. Jako okresní město nabízí Žďár dostatečně technické, administrativní i vzdělání zázemí. I přesto, že řada činností agentury bude prováděna elektronicky, nelze si její agendu představit bez osobního kontaktu se sportovními organizacemi a sportovci samostatnými. Výhodou tak může být poloha Žďáru na Sázavou, který leží ve středu republiky. Je dobře dostupný z obou největších českých měst. Dále bych rád i tímto pozměňovacím návrhem upozornil na postupnou centralizaci státní správy, kdy z bývalých okresních měst mizí úřady státní správy. Tím dochází k odlivu vzdělaných obyvatel těchto měst s vyšší kupní sílou. V těchto místech pak zůstávají nevyužité zmodernizované kancelářské budovy ve vlastnictví státu. Lze využít zrekonstruované administrativní budovy ve vlastnictví státu. Dostupná a kvalifikovaná pracovní síla. A včera tady pan zpravodaj zmiňoval, že všechna města se nachází na Moravě, všechna sídelní navrhovaná města se nachází na Moravě. Já bych rád podotkl, že Žďárem prochází bývalá zemská hranice mezi Čechami a Moravou. A decentralizace státní správy a podpora ekonomického slabšího regionu. Předem děkuji za podporu mého pozměňovacího návrhu.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Řekl, že Žďár je dobře dostupný ze dvou největších českých měst. Tak mě by zajímalo, která dvě největší česká města myslel. A možná bychom mohli do osudí vložit jména všech okresních měst a vylosovat sídlo. To mi přijde jako docela férový přístup.
Konkrétně z Prahy, z Moravy, ale i z Ostravy je to poměrně blízko. Jenom pro představu, je zde návrh pro Ostravu. Z mého pohledu je Ostrava v rámci decentralizace daleko lepší než Praha, s tím souhlasím.
Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, kolegyně a kolegové. Já bych si dovolil také krátce komentovat ten návrh, který tady byl předložen. Náklady s tímto související jsou velmi vysoké. Souvisejí s odstraňováním komunálního odpadu, s využíváním městských služeb.
Dobrý podvečer všem. Omlouvá se nám pan ministr Antonín Staněk z dnešního jednání od 17 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Já tady v tuto chvíli nemám dalších poznámek, ani přihlášení do rozpravy, stejně tak to nevypadá, že by se někdo hlásil z místa, takže rozpravu končím.
Děkuji za slovo. Já se pokusím na některé věci odpovědět. Jenom asi je potřeba si na začátku říct, že skutečně lázeňský poplatek a poplatek z ubytování primárně vždycky sloužily jako turistické taxy. Těch 60 dnů právě hovoří o tom, že se mělo jednat o krátkodobé turistické cíle. O občanském zákoníku už jsem hovořila.
Já také děkuji. Objevily se tady tři faktické poznámky. Bohužel jsme v závěrečných slovech, takže já už nemůžu dát prostor k faktickým poznámkám. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo.
Je to fiskální záležitost, čistě fiskální.
Prvním přihlášeným je pan poslanec Petr Pávek.
Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, vážení členové vlády, já mám k tomuto tématu několik bodů. A já bych začal tou filozofickou částí, která se podle mého názoru vztahuje i k Ústavě. Od slova spravovati se sám. U té samosprávnosti já bych se hrozně rád zastavil. A obávám se, že to skutečně naráží i na ústavnost, ale hlavně na ten princip toho spravovati se sám a rozhodovat o svém rozpočtu na té úrovni, kde ten rozpočet je umístěn. Já bych to přirovnal k rodinnému rozpočtu. Máme prostě co rodina, to jiné priority. Je rodina, která rozhoduje o tom, že peníze uspoří třeba na dovolenou. Jsou rodiny, které upřednostní nákup nového vozu, jsou rodiny, které upřednostňují vzdělání svých dětí. Zkrátka každá ta rodina má jiné priority a po většinou dohodě s těmi prostředky nakládá. Čili tam jsme to pořešili. Máme prostě nějaký rozpočet a v rámci té samosprávy, to znamená té místní, lokální zastupitelské demokracie a toho principu, se můžeme dohodnout, že s těmi prostředky naložíme tak, a jinde s nimi naloží jinak. Já si neumím představit soudce nad tímto rozhodováním. A neumím si ani představit, jak posuzovat efektivitu takto vynaložených prostředků a neumím si představit jiný kontrolní mechanismus, než je ten zastupitelský. To znamená, lidé si zvolili svoje zastupitelstvo, to má svoji radu, to má svého starostu. To je ta část, kterou považuji za filozofickou a ústavně zakotvenou a velmi, velmi důležitou. Já jsem zažil takovou kontrolu na obci, která má asi 700 obyvatel. Od nás nechtěli nic než šanony. Ale jako u tak malé obce, která má v podstatě starostu a jednu matrikářku, sekretářku a účetní v jedné osobě, tak zastavili chod toho úřadu na tři měsíce. Tři měsíce trvalo, než jsme se mohli vrátit v podstatě do kanceláří a pokračovat v tom provozu té obce, tak jak bylo potřeba. To znamená nárůst úředníků. Takže znovu shrnuji. Tak jak si vážím činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu a myslím si, že svou práci vykonává dobře, tak na druhou stranu se nedomnívám, že bychom ho měli pustit do samosprávných rozpočtů. Tam může chodit.
Děkuji za slovo. Já si dovolím reakci na svého předřečníka. Já se domnívám, že tady jde trošku o nepochopení, pokud on hovoří o tom, že bude narušen princip samosprávy a právo samosprávy o tom rozhodovat. To samozřejmě tak není. O to jde.
Děkuji. S faktickou je tady přihlášen pan poslanec Kupka. Pan poslanec Martin Kupka a pak pan poslanec Petr Pávek.
Děkuji za slovo. Krátká reakce na předřečníka. Čeho je možné se obávat a kde může dojít k vážné kolizi. Příklad jednoho středočeského města, které se rozhodlo prodat soubor budov a prodat ho vysoké škole. Protože pokládali za rozumné, aby v tom městě působila vysoká škola. A prodali ten soubor budov za jednu korunu, což bylo hluboko pod jakoukoliv tržní odhadovanou cenou. Z hlediska čistě konstatování třeba auditora, který se nebude věnovat onomu samosprávnému rozhodnutí, to jistě nehospodárné bylo.
Já jsem navrhl, abychom tento zákon odmítli. Poučení poškozeného pro oběť trestného činu: 3 listy. Poučení o poskytování informací v trestním řízení: další list. Dohromady devět listů poučení. Devět stránek textu. Přijde vám to ještě normální? Mně už tedy, nezlobte se, ne. Nikdo se v tom nevyzná. A vážené kolegyně, vážení kolegové, vládní koalice. Tak to konejte a nepřidávejte jim další poučování podle nesmyslných směrnic Evropské unie. Děkuji.
Mám tady dvě omluvenky.
Ono to je k uspokojení práce policistů, kteří bohužel musí ty neskutečné formuláře a ty stohy papíru, které my jim tady přidáváme, stále řešit.
Děkuji.
Dávám návrh na zkrácení lhůty k projednání tohoto tisku o 30 dní ve výborech. Děkuji.
Čili máme jak návrh na prodloužení, tak návrh na zkrácení. Teď je možnost pro závěrečná slova.
Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jenom krátce ve stručnosti zareaguji na některé věci, které tady zazněly v rámci rozpravy. Samozřejmě může nás mrzet, že první čtení nastává až dnes, ale není to něco, co by předkladatel mohl úplně efektivně ovlivnit.
Ten odstraňuje mezeru v zákoně, kvůli které bylo možné zneužívat tzv. křížového vysílání zástupců, a tedy obcházet původní záměr zákona, kterým bylo zakázat poskytování plnění veřejným funkcionářům za jejich účast v dozorčích, kontrolních nebo řídících orgánech právnických osob, ve kterých stát, kraj, obec, městská část nebo městský obvod územně členěného statutárního města nebo městská část hlavního města Prahy disponovaly hlasovacími právy.
Tak, máte slovo, paní poslankyně. Děkuji a jako poslední pan poslanec Ivan Adamec. Opět se táži na závěrečná slova.
Já bych chtěl všem poděkovat za plodnou rozpravu nad tímto návrhem. Byly tedy načteny pozměňovací návrhy. Takže toliko shrnutí podrobné rozpravy.
Děkuji panu zpravodaji. Nechcete, dobře. A já ji poprosím, aby se ujala slova.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych stručně uvedla vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Důvody předložení: Bylo potřeba pokrýt oblast rychle se rozšiřující tzv. sdílené ekonomiky v oblasti ubytování, což bude učiněno díky novému poplatku z pobytu, který nahradí stávající poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity. Jde o reakci na skutečnost, že výše poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt se neměnila více než 25 let.